Zazněly tady otázky, ke kterým se připojím. A to je otázka priorit. On je tady pojmenovává. Ač Ostravák, a tady to taky zaznělo, bych mohl říct, že na Praze mi nezáleží. Záleží mi na ní, protože sem docela často jezdím. Tyto dvě stavby by měly být možná v konsenzu realizovány urychleně. Ale nechci to rozebírat. Já předpokládám, že pan ministr dopravy ještě nám k tomu řekne své. My jsme to tady nezanesli, tyto stavby. To zanesli odborníci z Ministerstva dopravy. Tento seznam, který nám tady předložili, a sotva jsme ho schválili, už nebyl platný.
To podotýkám, protože bez něj to nepůjde. Zkomplikovali jsme si situaci přijetím zákona o vlivu staveb na životní prostředí. To tady už koneckonců říkal každý, tak to nechci opakovat u jednotlivých věcí. Jestli to uložíme vládě, či ministrovi, je v podstatě jedno. A také ve svých regionech argumentovat v případě, že se věci posunou, či posouvat nebudou.
A poprosím, aby se pan poslanec k němu přihlásil v podrobné rozpravě. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Zahradník.
Toto usnesení bylo přijato. Navzdory tomu, že jsme varovali před tím, co může přinést. Že se nebudeme vracet ke starým, platným posouzením. Náš kraj je jeden z krajů, který není napojen na evropské dopravní sítě. Staví se také nyní trasa směrem od Veselí, od Bošilce k severnímu okraji Českých Budějovic. Pak je zde propojení severního okraje Jihočeského kraje. Proti její současné trase. Snaží se prý vymýšlet nějaké nové trasy. Teď to jméno mi vypadlo, ale to nevadí. Na naši jižní hranici, tedy od Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Tady nás všechny šokuje a překvapuje, jak dobře staví naši sousedé. Každých sto metrů je pomníček nějaký. Nejenom to, ale dokonce i samotné stavění je ohroženo.
Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Článek tři stanoví, že nikdo nesmí být diskriminován z důvodu výkonu některého z těchto práv. Já říkám, že principiálně žádný. Takových případů z minulosti je tady poměrně hodně, já jsem některé naznačil. Já jsem původně avizoval, že bych podal tento pozměňovací návrh, ale já jsem tím pouze chtěl ukázat na absurditu toho návrhu, že ze zákona někomu zakážeme vlastnit majetek. Další argument od kolegů Plíška a Chvojky zaznívá, že taková úprava, jak ji oni navrhují, je běžná v celé Evropě. Vy tady matete neustále veřejnost, když chcete těmi svými návrhy omezit podnikání a řízení firem. Tolik velmi stručně z mé strany.
Hezké dobré ráno, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Asi se shodneme na tom, že do politiky, což z vašeho vystoupení vyplynulo, by měli chodit úspěšní lidé, úspěšní ve svých oborech, ti, kteří něco dokázali. Jenom tak se politika v České republice změní. Ano, i primátoři, starostové, hejtmani mohou mít střet zájmů a není možné, aby třeba hejtman čerpal zakázky pro své firmy od kraje, není možné, aby primátor bral zakázky či dotace pro svoje městské firmy. Ale pak je tady jedno obrovské riziko. My žijeme v době mediokracie, v době médií. A to, co definuje střet zájmů, a právě z mého pohledu nejvíce, je vlastnictví médií. Není možné, aby veřejné mínění bylo ovlivňováno majitelem médií, který je zároveň členem vlády. Nejedná se jenom o pana Babiše, jedná se o jakéhokoliv jiného vrcholného politika, který by v tomto obrovském střetu zájmů byl. Demokracie podle některých definic je tam, kde jsou svobodné volby a svobodná média. V případě, že nebudeme mít svobodná média, je naše demokracie ohrožena. A my dnes stojíme před tímto úkolem, abychom nedovolili ohrožení naší demokracie. Vy jste říkal, že se to dá udělat šaškárnou, že se budou převádět do svěřeneckých fondů nebo na manželky.
Teď zde mám dvě faktické poznámky. Pan poslanec Koubek stahuje svoji faktickou poznámku.
Navážu na svého předřečníka. Což například pan předseda Babiš učinil a lidé ho zvolili. Proč tady řešíme tuto věc?
Kdyby šlo jenom o politika, tak to bych ještě skousl, ale tady je potřeba si uvědomit, s tím politikem jsou spojeny i jeho rodiny, manželky, příbuzní, nezletilí. Bude tam zase značná chybovost, protože spousta lidí bydlí v družstevním vlastnictví.
Prosím, abyste rozpustili diskusní kroužky a abyste se usadili.
Umíte si to představit? Týká se to rovněž tak prostě těch, co budou na venkově. Ale prostě není možné...
Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec Vondráček. Děkuji.
Dobré dopoledne všem.
Samozřejmě i mně vadí, že se tato věc neřešila dávno. Nechci tady dopřávat prostoru a komentáře pánům Řebíčkům a Bártům.
Já patřím k těm, kteří velmi tvrdě odolávají názoru, že bychom zde měli přijímat nelegální imigranty, a chtěl bych vědět, jak ten zákon s tím souvisí. Vy tady řeknete, že bojujete proti něčemu, a proto je potřeba zákon zamítnout. Takže já jen prosím, abychom se věnovali věcně tomu problému. Já věřím, že tato Sněmovna jej nikdy nepřijme.
Tady jsme v jiné situaci. Máme tady Lisabonskou smlouvu, komunitární právo se stalo právem nadřazeným při vstupu do Evropské unie. A znovu připomínám, tady se jedná čistě a jenom o dva typy voleb - volby komunální, volby do Evropského parlamentu pro občany Evropské unie, a to i s přechodným pobytem. To, že teď doplňujeme ten přechodný pobyt, je na základě judikatury českých soudů. Prioritou tohoto zákona, této novely, této změny je, abychom dořešili volbu prezidenta pro příští volební období. Ta debata o tom byla velmi dlouhá. Touto cestou znamená, že vedle podpisu bude přidán i identifikační znak pro to, aby prezidentská volba byla zjevná a především byl zjevný projev vůle dané osoby, že podporuje daného prezidentského kandidáta. Vedle toho se tam novelizuje pouze a jenom ta jedna jediná věc, že cizinci z evropských zemí, které jsou součástí Evropské unie, i s přechodným pobytem - a znovu zdůrazňuji, na základě judikatury českých soudů - mají volební právo ve dvou typech voleb. Jsou to lidé žijící na území České republiky, kteří tu mají přechodný nebo trvalý pobyt, tedy Slováci, Němci, Rakušané a další lidé. Nic jiného v tom nehledejte. Já bych toto nesměšoval s protiuprchlickou rétorikou, případně s těmito opatřeními.
Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Tak si říkám, kolik kolegové znají konvertitů k islámu mezi slovenskými studenty třeba na Univerzitě Karlově, vaším prostřednictvím. Já považuji za privilegium, že můžeme nechat volit slovenské zdravotní sestry nebo pracovníky Volkswagenu, kteří nám pomáhají ve Škodovce nebo v Jablonci a jinde. A vy jim ho chcete upírat? To jsou Evropané jako my. A jejich chuť volit do naší komunální politiky, no to nevím, tu neznám. Pokud by ji měli, tak já jim budu tleskat a budu je podporovat a tlačit, ať volí.
Já to nevím, poprosil bych pana ministra.
Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska, po něm s faktickou pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.
Moc se omlouvám, nechci být hnidopich, ale jsou některá statistická data, která je potřeba upřesnit. Asi je dobře, abychom si byli těchto čísel vědomi.
A nyní prosím s faktickou pana poslance Benešíka. Prosím, máte slovo.
Děkuji na slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, milá vládo, já si myslím, že se trochu točíme v kruhu a že si pleteme pojmy s dojmy. My nezavádíme absolutně nic nového. Jestli jsem to správně pochopil, tak tuto předlohu vyvolala potřeba upřesnit si některé pojmy, které jsou podle verdiktu soudu v té současné úpravě, která tady platí už spoustu let, nebo ty pojmy nejsou vyjasněny, zejména pojem, kdo je to rezident, trvalý pobyt, přechodný pobyt. Proto prosím, přestaňme diskutovat, propusťme tuto předlohu do výborů, kde se o tomto budeme bavit. Děkuji.
Děkuji a nyní s přednostním právem pan ministr vnitra.
Statut přechodného pobytu u cizinců existuje. To je výjimka, která je v českém právním řádu. Pro občany České republiky byl zrušen, pro cizince existuje. A já bych tady rád ubezpečil kolegy i kolegyně, že jak udělení přechodného, tak trvalého pobytu mají v gesci české úřady. To znamená o tom, kdo de facto získá to volební právo na území České republiky i v tom přechodném pobytu, i v tom modu přechodného pobytu, mají v ruce české úřady. Předpokládám, že na výborech bude dost času to dodebatovat. My jsme připraveni přijít a tu věc dovysvětlit precizně. Znovu připomínám, že toto právo vzniklo v roce 2004 vstupem do Evropské unie a je součástí Lisabonské smlouvy a přechodný pobyt pro cizince na území České republiky je běžný nástroj, který se používá.
Nechci zdržovat. Byly tady některé dotazy. Na část jsem snad odpověděl. A v tu chvíli samozřejmě, samozřejmě by prostě... A to je ten problém. Jenže to vyplývá z Aarhuské úmluvy a jsou na to judikáty Evropského soudního dvora. Jako ministr členského státu Evropské komise. To je realita. Všichni ji známe. Všichni ji známe! K Petrovi Bendlovi. Splavnění Labe nemá EIA 20 let. Tam jsou prostě jiné problémy. A bohužel to bylo zase tou připraveností staveb. A to bych rád zmínil. Ale je to vždycky prostě o tom nastavení, protože... Opravdu to není pravda. Slovensko přijalo novelu EIA naprosto liberální vůči všem organizacím. Systém not in my backyard, tedy ano, ale ne na mojí zahradě, nebo ne na mém dvorku, to tady prostě funguje. Každý by chtěl stavět dálnice, každý by chtěl průmyslové zóny, ale nedej bože, aby mi vedly za barákem. Vy jste to sám řekl a je to pravda. Prostě nevyjadřujte se třikrát. To je to. To je podle mého názoru celé to kouzlo a tam směřujeme. Tam směřujeme. A z toho mě zkoušejte. A tam opravdu směřujeme. Takže jenom bych se bránil tomu, není pravda, že se nic neděje. A pan ministr Ťok určitě i ukáže, že se staví, ne že se nestaví. Ale to, že to jde pomaleji, ano, máte pravdu.
S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Je to faktická poznámka, nebo řádná přihláška? Faktická.
Pane ministře, to, co jste řekl, to je fakt blázinec. Vy jste řekl: V pohodě. Upozorňovali jsme dopředu. To je jenom poznámka. Sám si vyberte, co je pravda. Tak nám neslibujte něco, co nejste schopen zabezpečit. Mám tam písemnou interpelaci z 1. července. Dneska se tam nestaví. Zeptejte se těch, kteří tam žijí a kteří tam jezdí. Víte, jak se stavěla dálnice na Slovensku? Víte, kolik v té době, když to začali stavět, kolik měli pozemků?
Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí do všeobecné rozpravy, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr má zájem.
Já se jí určitě chopím a rád ji využiji, v tomto případě určitě. Byl jsem vyzván panem předsedou Stanjurou, prostřednictvím pana předsedajícího, abych vysvětlil, co se tam děje, proč se tam děje.
Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na garanční výbor? Přistoupíme k hlasování. Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Není tomu tak. Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Jany Lorencové z osobních důvodů a pana kolegy Fiedlera od 17 hodin z pracovních důvodů. Informace ministra životního prostředí o nařízení vlády, kterým byly stanoveny dopravní stavby, které byly vyjmuty z povinnosti získat novou EIA Zájem vidím od kolegy Laudáta... Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Možná budete zaskočen, já nejsem navrhovatelem ani jednoho z těchto bodů, protože můj návrh zněl Informace premiéra Sobotky ke stavu resortu dopravy a ten neprošel. Já to vím, že to je spojovník, to znamená "stavby s EIA". Já se domnívám, že to 258 je nulová množina, nicméně ten bod 256 je podmnožina té nulové množiny, tudíž já dávám procedurální návrh, aby se sloučila rozprava k těmto dvěma bodům.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 200, ze 116 přítomných pro 98, proti nikdo.
Takže napřed mírně obecně. Jedná se o devět nejpotřebnějších a zároveň nejpřipravenějších záměrů. Předně bych vám chtěl všem opět poděkovat za velmi rychlý legislativní proces, který umožnil tuto potřebnou novelu projednat v rekordně krátkém čase v průběhu letošního léta, a byl tedy završen tímto nařízením vlády, které bylo schváleno hned na prvním jednání vlády po vládních prázdninách. Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí se vydává na základě žádosti oznamovatele, jejíž součástí je podklad obsahující popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Tam je teď také poměrně v tom čilá aktivita, myslím, že určitě se k tomu případně v diskuzi můžeme vrátit. Ten důvod je ten, že investor - Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic - se rozhodl jít v této věci, a určitě se k tomu také vyjádří pan ministr Ťok, jinou cestou.
Prosím, máte slovo.
Jestli existují nějaké skutečné problémy ve volebním právu, tak jsou to úplně jiné problémy, než které nám přináší tahle naprosto technická a řekl bych úřednická norma. Jsme v situaci, kdy se nám volby sunou stále a stále dopředu. To je problém skutečný, který se má řešit, o kterém by se mělo nějak přemýšlet, o kterém by se měla vést debata. Jim tvrdí, že je většinový, ale ve svém výsledku je absolutně poměrný. A pak jsou lidé, kteří říkají: Jak to že já mám 300 hlasů a tady ten na druhé kandidátce má 20 a on je zvolen a já zvolen nejsem? To jsou reálné problémy českého volebního systému. A o těch by se mělo mluvit. Já chápu vysvětlení pana ministra vnitra i pana zpravodaje, že tady se v podstatě nic neřeší.
Děkuji.